Při našich setkáních s občany samozřejmě jsme nabrali ještě obrovskou spoustu dalších dobrých nápadů, často velmi inspirativních. Na první místo samozřejmě řadíme důchodovou reformu, je zásadní. Fakta všichni známe. Zvyšuje se věk dožití a s ním roste počet příjemců starobních důchodů. A i přesto, že zákonný věk odchodu do důchodu se postupně zvyšuje, je důležité si uvědomit, že důchodci nemají jiné příjmy než starobní důchod, a ten je dnes strašně nízký. Úprava této pro všechny zaručené složky důchodu přispěje ke zvýšení životní úrovně zejména u lidí s nízkými důchody, kde základní výměra tvoří významnou část důchodu. Právě tato skupina je významně ohrožena chudobou. Zvýšení základní výměry důchodu je jednorázový krok, který naprosto nenaruší princip zásluhovosti uplatněný při výpočtu důchodu. Obdobné navýšení v částce 1 000 Kč měsíčně je dnes schváleno i pro ty, kteří dosáhnou 85 let. Proč bychom neměli umožnit právě důchodcům snazší cestování? Nejen za vyřízením svých záležitostí, ale také k návštěvě rodiny, vnoučat nebo přátel. A naprosto stejné výhody by měli mít žáci i studenti do 26 let. V důsledku prodlužujícího se věku odchodu do důchodu je závažné i téma možností dřívějšího odchodu do důchodu pro lidi zaměstnané v náročných povoláních, která není možné vykonávat do řádného věku odchodu do důchodu. Připravujeme návrh, který umožní dřívější odchod do důchodu hrazeného z příspěvků zaměstnavatelů, zaměstnanců a podpory státu. Za tímto účelem sestavíme odborný pracovní tým, který provede celkovou revizi výstupů předchozích důchodových komisí, zhodnotí stávající systém a na základě predikcí demografického, společenského a ekonomického vývoje navrhne základní systémové změny důchodové reformy. Reforma musí být připravena a projednána tak, aby byla zaručena i dlouhodobá stabilita systému. A musí být realizována v podobě, která získá širokou politickou a společenskou podporu. Bude mířit zásadně do budoucna. Zachová nároky těch, kteří už na trh práce vstoupili. K tomu bude sloužit citlivě a spravedlivě nastavené přechodné období. Správu příjmů a výdajů důchodového systému chceme oddělit od státního rozpočtu. Tím bude zaručena vyšší transparentnost a předvídatelnost a zároveň vyšší ochrana před nekoncepčními, politicky motivovanými zásahy. Tato správa zachová výhody stávajícího systému, které se tradičně osvědčily, jako je spolehlivost a vysoká míra právní jistoty, nízká nákladovost, profesionalita a veřejnost právní záruky při správě pojistného. Pan prezident už o tom mluvil, kde na to všechno vezmeme. Navíc stát vybírá daně lépe i přesto, že je zároveň dlouhodobě snižuje. Ano, snižujeme daně.
Vzpomínám si na Davida Camerona, který říkal: "Parlamentní demokracie je skvělá. Obávám se, že měl hlubokou pravdu, zejména když u nás v poslední době jsou volby každý rok. Rád bych s radostí konstatoval, že nedávná studie proveditelnosti doporučila také můj oblíbený projekt kanál Dunaj-Odra-Labe. Mimochodem samozřejmě očekávám, že se objeví i poznámky o megalomanských projektech. Nu, tolik k dopravní infrastruktuře. Daleko žalostnější je situace v oblasti energetiky. Že bychom se měli soustředit na jádro a uhlí. To je sice hezké, s tím souhlasím, ale to ještě není koncepce. A kromě toho i v oblasti uhelné energetiky vůbec nevíme co dělat a co nedělat. Příkladem je elektrárna Počerady, kde nevíme, jestli ji prodat, nebo jestli ji má ČEZ udržovat. A takových příkladů zmatené nekoncepční práce v naší energetice bych našel desítky. K tomu ještě přistupuje jedna nepříjemná věc. Naše milovaná Evropská unie se rozhodla zvyšovat podíl obnovitelných zdrojů. Nemám nic proti obnovitelným zdrojům, pokud jsou zasazeny do tržně konformního prostředí, to znamená, pokud nejsou dotovány, dokonce neúměrně dotovány. A Evropská unie má představu zvyšování podílu těchto zdrojů, i když u nás nemáme ani alpské řeky, ani severoněmecké pobřeží se silnými větry. Takže po úspěchu naší diplomacie v oblasti migračních kvót očekávám další úspěch v souboji s podle mého názoru nesmyslně vysokým podílem dotovaných, zejména solárních zdrojů. Zde už bych jenom dodal, že každý ví, že solární zdroje jsou nestabilní kvůli počasí, takže musí být díky této volatilitě zálohovány, a přitom ta zálohovaná kapacita není pochopitelně zcela využívána. Doufám, že se zvláštním zaujetím mě bude poslouchat vláda, kolegové, protože pochvala sice těší, ale kritika inspiruje, není-liž pravda? Objevují se názory, a já s nimi nesouhlasím, že takovým zdrojem by měl být deficitní rozpočet. To znamená, že těch 50 miliard deficitu bychom měli oproti původním úvahám ponechat a věnovat na investice. Nejsem pro deficit v době ekonomického růstu. Dovolte mi, abych uvedl v této druhé části alespoň několik málo konkrétních příkladů. Je to samozřejmě chyba minulých vlád a minulých parlamentů, tehdejšího zeleného šílenství, ale to nás nezbavuje odpovědnosti bojovat proti tomu. Jsem rád, že jsme se dohodli s panem premiérem a s generálním ředitelem ČEZu, že ČEZ, samozřejmě zadarmo, dá Úřadu vlády k dispozici právnický tým, který bude hledat způsoby řešení tohoto problému. Ve vládním programovém prohlášení už je jeden způsob naznačen.
Poslechněte si premiéra, když obhajuje vládní prohlášení. Je to naprosto nesourodé, nenavazující žonglování s podivnými daty, domněnkami, přechody od tématu k tématu. Hlavní heslo nové vlády by mohlo znít: naznačte nám, co chcete slyšet, a my vám to řekneme. Pokud nějaký projekt zahrnuje tolik vážných rozporů, nemůže dobře fungovat a nemůže mít důvěru. To není jen politické konstatování, to vyplývá z logiky věci. A pokud přesto bude takový projekt formálně žít, bude mít obrovskou spotřebu. Spotřebu vynaložené energie, spotřebu času, spotřebu skrytých dohod, programových a politických úplatků. Jsem přesvědčen, že to není dobrá volba pro naši zemi. Tím spíš, že reálně znovu zpět přivádí k moci komunisty. Proto budu dnes hlasovat proti návrhu.
Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s přihláškou do rozpravy pan poslanec Profant.
Krásný podvečer, vážení poslanci i občané, kteří to sledujete. Já stejně jako při minulém jednání o důvěře vládě se vyjádřím pouze k jedné kapitole programového prohlášení a tou je digitální Česko. V této kapitole se toho moc nezměnilo. Já si to hned na úvod dovolím shrnout. Máte to moc pěkně napsané, avšak realita vaší praxe se velmi liší. On se tu nějaký rozvoj v eGovernmentu děje. Nicméně to není zásluha našich ministrů, ministerstev, ani tak dále. To je zásluha Evropské unie, kde nabíhají jednotlivé směrnice a nařízení, které nám zaručují například celoevropskou centrální identitu, ochranu osobních údajů, přístupnost webových stránek a podobně. Opravdu nechápu, co je na tom složitého. A zástupci ministerstva mi to na podvýboru také nebyli schopni vysvětlit, co je na tom tak složitého, že to chce roky na přípravu. Je to odložení projektu eSbírka, klíčového projektu pro rovnost občanů před zákonem, pro dostupnost práva, a to v momentě, kdy máme zákony pro lidi volně přístupné na internetu. Připomínám, že nařízení GDPR je celoevropsky platné od 25. května a my nemáme implementační legislativu. Pak mě velmi zaujala zmínka pana premiéra o nepoužívání jednacích řízení bez uveřejnění. To mluví pan Babiš, který sám odmítl soutěžit EET, což uvádí jako svůj úspěšný projekt. Já si myslím, že ten projekt šel udělat nějak pozitivně. Že tam mohla být přidaná hodnota i pro ty podnikatele. Nicméně on sám skoro nic nepřináší. Teď je míč na straně všech ministerstev a dalších úřadů, aby implementovaly své aplikace, své služby do portálu občana. Je potřeba, aby tam sociálka dala důchody, a tak dále, a tak dále. A k výzvě pana Babiše, když říkal: doufám, že všechny strany se do tématu digitalizace zapojí. Tak my za Piráty se zcela jistě zapojíme. Ale upozorňuji vás, že ty koncové projekty nesmí být vedeny tak, jako bylo například vedeno výběrové řízení na EET.
Nyní s přihláškou do rozpravy pan poslanec Lipavský, připraví se pan poslanec Munzar. Takže jeho přihláška propadá. Poprosím pana poslance Munzara, připraví se paní poslankyně Richterová.
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobrý podvečer. Dovolte mi, abych se i já vyjádřil k sestavení vlády a k programovému prohlášení, které je nám dnes předkládáno. Já jsem z Kladna a ANO je v koalici s KSČM na kladenské radnici už čtvrtým rokem. V krajské radě na Středočeském kraji je skoro rok koalice ANO a KSČM. A teď uzavíráte de facto koalici i na státní úrovni. To je partnerství vzájemného porozumění a souznění. Nikoliv náhodou zde ve Sněmovně je největší shoda při hlasování v tomto volebním období právě mezi KSČM a ANO. Nikoliv náhodou zní hodnocení uplynulých bezmála třiceti let svobody z úst premiéra jako poučení z krizového vývoje. A nikoliv náhodou jedno z prvních rozhodnutí poslanců hnutí ANO v tom předchozím volebním období, když se dostalo do Sněmovny, bylo zrušení povinnosti u členů vlády mít negativní lustrační osvědčení. Nejenom dnešní vlády, ale jakékoliv do budoucna. A není bez zajímavosti, že do té doby za to bojovali pouze komunisté. A je to Andrej Babiš, který jako první po roce 1989 udělal s komunisty mocenský pak o vládě. Jak říkal dnes pan poslanec Kováčik - po převratu.
Zaklínáte se obchvaty, dobře, ale návrh, který by umožnil jejich snazší prosazování, jste zamítli. A pak tady máte PPP, veřejno-soukromé partnerství. Pak je tady kultura. Já s ním tedy v tomhle můžu souhlasit. On zmínil velmi nevýrazný bod vašeho vládního prohlášení, které se týká energetiky. Tady to opravdu je špatné, to musím hodnotit velmi negativně. Vy tady celkem vágně píšete o tom, že je třeba začít stavět. Ale já si vzpomínám - ne, vy jste říkal Temelín. Temelín jste říkal! Vy jste zrušili ten tendr na Temelín, tak to prostě bylo! Čili to vám vytýkám. Myslím si, že byste měli tu kapitolu o energetice významně, pane premiére, revidovat! Už se pomalu blížím ke konci, ale ještě mi zbývá to moje oblíbené životní prostředí. To už se vám nepovede! Co z toho bude, nikdo neví. Pozorně jsem sledoval, co říkal pan Babiš, a zaznamenal jsem, že on zmínil potřebu budování nádrží. Pět miliard kubíků u nás spadne, z toho zhruba dvě třetiny zadržují velké umělé nádrže. Co se týká odpadů, tady samozřejmě slibujete zákon o odpadech. Ještě tady musím říct jednu věc. To mě mrazí v zádech. No to je prostě výsměch! Samozřejmě že tak jako kolegové z mé strany, z Občanské demokratické strany, vyslovení důvěry vládě nepodpořím. Aspoň tedy budu mít v těch dalších tři a půl letech, nebo aspoň v tom čase, který je nám vyměřen tady ve Sněmovně, co dělat.
Je to skutečně procedurální návrh, který je možno takhle přednést. Já svolám kolegy do sálu. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Kdo je proti? Návrh byl přijat, takže budeme dnes v jednání pokračovat i po 21., případně 24. hodině. Já vám děkuji a budeme pokračovat v rozpravě. Vážení kolegové, vážené kolegyně, je 17.42, takže přestávka končí. Chtěl bych tedy znovu vyzvat členy vlády, aby se dostavili do Poslanecké sněmovny, do sálu, aby se účastnili našeho jednání, a pokud nikdo nic nenamítá, tak bych vyzval jako další přihlášenou v rozpravě paní poslankyni Golasowskou.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, také já nemohu podpořit z osobních i z politických důvodů vládu, která se opírá o podporu -
Já vás přeruším a vyzvu kolegy ke klidu. Jednáme o důvěře vlády a mám pocit, že na levé straně je poněkud hluk.
Nemohu podpořit z osobních i politických důvodů vládu, která se opírá o podporu KSČM. Nicméně bych chtěla říct pár slov k programovému prohlášení vlády, a to konkrétně ke kapitole sociální politika. Ve svém projevu dneska pan premiér Babiš řekl, že programové prohlášení vytyčuje cíle a řeší problémy. Já mám zkušenosti z praxe, že cíl by měl být specifický, měřitelný, akceptovatelný, realizovatelný a termínovaný. Spoustu věcí jsem v tom programovém prohlášení, co se týká cílů, prostě bohužel nenašla. Je tam například návrh o prosazování novely zákona o důchodovém pojištění, kde se říká, že se sestaví opět odborný pracovní tým pro důchodovou reformu. Když sáhnu do historie, tak víme, že důchodové komise fungují od roku 2004, což je 14 let, a víme, že důchodový systém se ve svém celku komplexně nezměnil. Jako příklad uvedu, že komise pro důchodovou reformu v minulém vládním období například připravila a schválila reformní a systémový návrh na snížení odvodů pro pracující rodiče, který následně Ministerstvo práce a sociálních věcí detailně rozpracovalo a vláda následně schválila. Nicméně byl to právě současný premiér Babiš a jeho hnutí ANO, kteří se postavili proti přijetí tohoto klíčového opatření, a díky jejich politické nevůli byl tento zásadní krok potvrzen Parlamentem a zůstal nerealizován. Ještě bych zmínila, že asi před 14 dny klub KDU-ČSL představil pozměňovací návrhy, které se týkaly opravdu těch nejchudších a potřebných, a to je ovdovělých a matek, které vychovaly děti a mají nízké důchody. Já bych měla velkou prosbu na vládu, která, pokud bude schválena, aby se tím opravdu zabývala a aby to nebyly pouze návrhy, které zůstanou na papíře. Protože programových prohlášení, akčních plánů a dalších papírů máme hromady, ale v praxi bohužel skutek utek'. Také mám ještě pár připomínek k citacím, které jsou v kapitole Sociální politika v programovém prohlášení. Například že vytvoříme nabídku netradičních forem práce a flexibilních úvazků. Tady chybí vysvětlení, co to je pojem netradiční forma práce, a chybí zde také zmínka o podpoře rozmanitých příležitostí pro mezigenerační spolupráci děti, rodiče, prarodiče, podpora širší rodiny. A ještě bych se krátce zmínila k sociálním službám a tady bych chtěla ještě klást důraz na financování neziskového sektoru. Programové prohlášení zmiňuje to, že sociální služby by měly být kvalitní, včasné, místně i finančně dostupné, ale víme, jak to v praxi vypadá. Bohužel se tady musím ptát, kde na to vezmeme peníze, a ta otázka tady již zazněla u některých mých předřečníků. Také ještě zmíním zákon o sociálním i dostupném bydlení, který je stálým evergreenem, a také bych tady chtěla požádat, aby to bylo řešení opravdu konkrétní. A chtěla bych ještě říct, že mně tady schází zmínka o ubytovnách a o tisících lidí, kteří na ubytovnách jsou, a je třeba tento problém řešit.
Objevil jsem tam také zajímavou pasáž, která se týkala voleb. A byly to volby do Senátu, jednokolový většinový systém. No to jsem zvědavý, jak tuto myšlenku chcete naplnit. Protože já jsem senátorem byl šest let, znám názory senátorů, a kdo projde dvoukolovou volbou, tak musím říct, že to není jednoduchá volba, někteří to máme několikrát za sebou, někdy úspěšně, někdy méně úspěšně. A ve vládním prohlášení ani slovo. Už jsem tady před tím varoval, mám na to jednoznačný názor. Těch rizik je tam celá řada. Už jsem tady o tom hovořil a nechci tady dneska zdržovat. Obce vlastně spadají do kompetence Ministerstva vnitra. Řekl bych, veřejná správa funguje a funguje dobře. Neposuzujme bytovou situaci podle Prahy. Praha je úplně něco jiného. Přece nechceme sestěhovávat lidi do Prahy. Jen tak mimochodem, obec stavět byty se svým rozpočtem nemůže. Rozpočet na výstavbu bytů nestačí. Vždycky když stavěly obce byty, tak to bylo se státní dotací. To tak prostě je, to je realita. To je správně. Tolik můj příspěvek. Říkám, kostky jsou vrženy, je to na vás.
Než dám slovo paní poslankyni Krutákové, přečtu omluvu. Omlouvám se. Máte slovo. A připraví se paní poslankyně Vrecionová.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, vážení kolegové a kolegyně, ráda bych uvedla tři konkrétní důvody, proč budu hlasovat proti vyslovení důvěry druhé vládě Andreje Babiše. Nebudu mluvit o věcech hodnotových, o kterých hovořili již mí kolegové a se kterými se zcela ztotožňuji. Důvod první. Vláda přispívá k vylidňování venkova a svými návrhy v tom bude pokračovat. V programovém prohlášení se tvrdí, že budete podporovat malé farmáře. Přitom se bráníte zastropování dotací pro velké podniky a při hlasování o rozpočtu na tento rok jste přesunuli jednu miliardu korun pro agropotravinářský komplex, a to na úkor podpory venkova a lesního hospodářství. Co to znamená v praxi? Na dotace dosáhnou jen ti největší zemědělci, protože mají prostředky na kofinancování. Ti malí na dotace logicky nedosáhnou.
Zcela mi tam chybí vzdělání. To už není informační společnost, ve které žijeme, ale je to vzdělanostní společnost. Data o veškeré naší činnosti, ta stát má. Ta i firmy mají. Praktické užití poznatků z těch dat, která jsou sbírána nejen o občanech státem, ale i firmami, které se třeba podílejí na dodávce státních zakázek. Vybírají si jiné povolání. Prostě zvýšení platů pedagogů, zatraktivnění tohoto nejdůležitějšího řemesla v informační společnosti, tohle poslání je alfou omegou toho, aby vůbec bylo z čeho vybírat kvalitní pedagogy. A pokud lidé nemají znalosti potřebné pro doslova přežití v tom 21. století, což tedy trochu mimo jiné souvisí i s tím, jak se bránit proti dezinformacím, jak přežít hybridní válku, tak ten průmysl se tak rychle mění, že to, co dneska začínají lidé studovat, během pěti deseti let nebude použitelné. já jsem byl na základce za komunismu, že to vzdělání je příprava na budoucí povolání.